Chci říct, že to není plán výstavby přehrad. Není to plán výstavby. Jsou to chráněná území pro eventuální výstavbu. Závlaha, to znamená pestrá krajina, sady, vinohrady, zelenina. Co se týká opatření v lesích, také to tady zaznělo. A to je ta věta, za kterou jsme kritizováni, že to neděláme. Za loňský rok vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 112 milionů listnáčů. Dále tam je odklad zalesňování na pět let. Dovolili jsme převoz sadebního materiálu. Kompenzace vlastníkům. Kompenzace vlastníkům přeloženo je podpora výsadby nových lesů. Teď máme plánováno 7 miliard včetně Lesů České republiky. A bude to daleko ekonomicky proveditelnější, ty cíle, a snížení administrativy pro myslivce. Takže to jsou tři věci. Pár čísel, jestli dovolíte, ještě dalších. Je v tom 16 subjektů. Je to na bázi dobrovolnosti a stojí to 60 milionů ročně. Teď se tam hlásí další zemědělci. Ten projekt je na tři roky. To je ten náš vstup do těch ekologických opatření. Nechci s tím dlouze zdržovat. Já jsem to vzal, jenom tady jsou všechny dotace jednotlivě vypsány, kolik jsme dali a komu jsme dali. Tam se najdou všichni - obce, soukromé osoby, právnické i fyzické. Mám jenom jednu prosbu. Nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, prosím pěkně. A nerozdělujme je na malé a velké.
Mohu tedy otevřít obecnou rozpravu, do které je nyní přihlášeno devět poslanců a poslankyň. Začínáme vystoupením paní poslankyně Dany Balcarové.
Pro mě byla trošku zklamáním v tom, že neřeší opatření proti suchu, ale zabývá se pouze jednou částí, a tou je zvládání sucha a stavu nedostatku vody. První pozměňovací návrh míří na zvýšení ochrany zdrojů pitné vody, a to jak podzemních zdrojů, tak vodních nádrží, a to tím, že budou lépe specifikována ochranná pásma vodních zdrojů, která v tuto chvíli mají závažné nedostatky. Nelogicky se ochrana v tuto chvíli nevztahuje na intravilán měst, nebo dokonce rizikové průmyslové areály. Mnohde nejsou ochranná pásma vůbec zapsána do katastru a uživatelé pozemků často ani nevědí, že hospodaří na zdrojích pitné vody. Zákazy a limity jsou nejednoznačné a nekontrolovatelné. To jsou moje dva pozměňovací návrhy. Jeden míří na ochranu zdrojů pitné vody a druhý na udržitelný způsob oprav nebo udržování vodních staveb v krajině. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Proto jsme podali dva pozměňovací návrhy, které podle nás do velké míry pomohou dvěma důležitým odvětvím české ekonomiky, a to je sportovní vodáctví a vodácká turistika. Doufám, že vás přesvědčím o jejich podpoře. Nejde totiž jen o iniciativu dvou poslanců, ale o zájem statisíců obyvatel České republiky. Abych byl konkrétnější, jde zhruba o 670 tisíc vodáků, a to nikoli jen těch rekreačních. Možná ratolesti některých z vás do nich dokonce chodí a vodácký sport provozují. Vyznavači vodáckého sportu však v praxi na vodních cestách narážejí na spousty překážek, a to doslova. Takovým typickým příkladem jsou malé vodní elektrárny, jejichž oplocení často zasahuje až do řeky, a vodáci tak musí i s loděmi šplhat po okolním břehu. Navíc vodákům plavbu často ztěžuje malý průtok řek, snížený nikoliv jen přírodními vlivy, ale především zásahem člověka. Nemám nic proti malým vodním elektrárnám. Snaha jejich provozovatelů o čistou energii a energetickou soběstačnost je velice sympatická.
Jako další vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Jakub Janda a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková.
Oba pozměňovací návrhy jsem odůvodnil v obecné rozpravě.
Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková a připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Odůvodnila jsem je i v obecné rozpravě.
Prosím, pane poslanče. Nyní s přednostním právem se hlásí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka do podrobné rozpravy.
Děkuji za slovo. Zdůvodnění jsem řekl jak v obecné rozpravě, tak je i obsahem zmiňovaných dokumentů.
Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, já jsem v obecné rozpravě k tomu pozměňovacímu návrhu nevystoupil, tak mi dovolte, abych ho jen stručně okomentoval. Já si to třeba dokážu představit u novostaveb, rodinných domů nebo třeba u logistických center, ale těžko si to dokážu představit u rekonstrukcí bytových domů nebo i novostaveb bytových domů v centrech měst. Problém ovšem je, kdo takový dům zaplatí a kdo si takový dům může dovolit koupit. Bavíme se o tom, že máme velmi vysokou cenu nemovitostí. Proto bychom měli velmi vážit na jazýčkách vah jakýkoliv technický normativní legislativní požadavek, který zvýší náklady na výstavbu, rekonstrukci a na bydlení jako takové, protože sice můžeme mít ty nejvyšší požadavky na stavby, ale zároveň si musíme být vědomi, že se nebudou takové budovy stavět, protože na to skoro nikdo nebude mít.
Jako poslední vystoupí paní poslankyně Marie Pěnčíková.
Ještě bych možná připomněl jednu věc. A fakt, že prostě nemáme nástroj, jak s těmi, kteří nedodržují pravidla hospodaření - a říkal to tady taky ministr zemědělství, ne všichni dodržují pravidla, někteří ano a těch je potřeba se zastat, ale někteří ne... Vím, jak bylo složité domluvit si tu erozní vyhlášku. Už takhle v případě, že tam dáme tu povinnost, musíme počítat s tím, že lidem tento návrh bydlení zdraží. Nápad Ministerstva životního prostředí je bez ohledu na správní rozhodnutí z moci úřední rozhodnout, že správní rozhodnutí neplatí a my vám v tuhle chvíli vodu prostě nepustíme. Možná k tomu bude nějaký další legislativní krok formou vyhlášky, ten jsme k dispozici nedostali. A já si myslím, že to takto úplně udělat není možné.
Já vám tady ukážu jednu tabulku. Přiznám se, není to radostné čtení.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Nemyslel jsem, že v této rozpravě budu vystupovat, nicméně musím zareagovat na dvě věci, které tu zazněly. Pokud by došla pitná voda, tak život na planetě nezanikne, pouze lidé. Je potřeba to podle mě rozlišovat. A pak bych chtěl podotknout, že poškozování vodního zdroje již trestným činem je, ať už z nedbalosti, nebo úmyslně.
Děkuji. Pan poslanec Milan Brázdil se omlouvá dnes od 14.30 do 19.00 z pracovních důvodů. Na řadě je nyní vystoupení pana poslance Vlastimila Válka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Předpokládám, že další budou navazovat. Já bych se chtěl vrátit k vodě. Já jsem si našel, že sucho se zmiňuje v Kosmově kronice. Tolik Kosmova kronika. Potíž z mého pohledu sucha je jak se zdravím. Pokud s tím teď nezačneme něco dělat, vzhledem k tomu, jak psal Kosmas, v situaci, v jaké jsme, tak naše děti, naši potomci nejenom že budou mít velký problém, ale budou mít neřešitelný problém. Domnívám se, že ten zákon má spoustu pozitivních míst.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Proto navrhuji, aby do roku 2025 bylo provedeno zmapování melioračních soustav, aby tuto činnost provedl Státní pozemkový úřad a aby dal podněty na zanesení této informace do katastru nemovitostí. Myslím si, že pětiletá lhůta je docela dost dlouhá na to, aby se to podařilo v tom rozsahu celkem bez problému zvládnout. Ať prostě investor hledá méně bonitní půdy, nebo v úplně ideálním případě ať se orientuje na brownfieldy, ať se orientuje na už stávající průmyslové zóny a tak dále.
A trvalo poměrně dlouhou dobu, než se celá věc začala řešit. Následující body se přečíslují. v případě, že pro obec není možno zajistit jinou vodu, pak by priorita pitné vody a její zajištění pro obce, a tím i pro občany měla hodnotu podstatně vyšší ochrany.
To jsem vždycky dělával. Já bych možná tady nejprve ale zmínil pár číselných údajů, abychom věděli, co vlastně je předmětem našeho uvažování. Jednoduchým vynásobením zjistíme, že se tedy vlastně jedná o 50 miliard metrů krychlových vody. Pan kolega Válek tady citoval kronikáře Kosmase. Tak to opravdu je. No, když si řekneme, jakým způsobem jsme schopni akumulovat vodu, tak umělá akumulace vod, umělé nádrže vytvořené u nás v historii, jsou schopny zachytit zhruba necelých 5 miliard metrů krychlových vody, čili desetinu z toho disponibilního objemu. Takže pracujeme s 5 miliardami metrů krychlových vody, které zadržíme. To je ta voda disponibilní, která když bude velké sucho, po ní můžeme sáhnout a z ní můžeme tu vodu jaksi odebírat. Mluvíme tady o zadržování vody v krajině jako o velkém nástroji v boji se suchem. Je to nástroj, který můžeme použít v poměrně krátké časové době. Otázka je, do jaké míry tedy to zadržování vody v krajině je skutečně reálně efektivním nástrojem. Neříkám, že bychom na to měli rezignovat, v žádném případě. Určitě každý zemědělec, každý vodohospodář, který tu možnost má, tak by měl ta drobná opatření v krajině dělat. Mluvil tady pan kolega Bendl o odbahňování rybníků. To bylo do té doby, nežli my sami jsme si vlastními zákony velmi ztížili možnost nakládání s tím vyvezeným bahnem. Kolega Bendl to tady velmi podrobně zmiňoval. Příčina toho samozřejmě je ve zpřísněných podmínkách a ve zpřesnění metod, tak jak měříme škodlivé látky.
Děkuji.
Děkuji vám za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, já bych chtěl na úvod všem nám, vám poděkovat za to, že jsme schválili program dnešní schůze. Na rozdíl od pana ministra Tomana si nemyslím, že by to bylo zbytečné. Já bych chtěl jenom připomenout, že můj historicky první projev v této slavné Sněmovně 10. ledna 2018 se týkal vody. Já jsem se tehdy první vlády Andreje Babiše ptal, když žádala o důvěru, když mají v tom základním programovém dokumentu ochranu vody, jak přistoupí k naší dlouhodobě řešené kauze v těžbě štěrkopísku o Uherského Ostrohu. Je to vymezení a ochrana tzv. chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Já nejsem úplně spokojený s tím, jak v současné podobě ta ochrana probíhá nebo jak je to nastavené, protože tam se stala taková nepříjemnost. Jsme si vědomi toho, že tady ty oblasti zabírají ne úplně malou část rozlohy naší země a úplně zabetonovat jakoukoliv činnost by nemuselo být správné z hlediska územního rozvoje a dalších věcí. Jsem přesvědčený, že kdyby ten zákon v té podobě, jak jej navrhuji, platil, tak by se nic takového asi nestalo. A druhý návrh, který si zde dovolím představit, se týká zveřejňování dat z evidencí o povrchových a podzemních vodách. Já to považuji za důležité ze dvou důvodů. Za prvé, obecně, čím víc dat o krajině budeme mít a čím víc z těchto dat bude dostupných, tím lépe se nám bude pracovat s nějakou predikcí. A druhý důvod, a to je pro mě ten hlavní, mířím tím hlavně na zmapování, evidenci a právě i zveřejňování polohy a umístění meliorací, o kterých tady už dneska byla řeč. Takže tohle je krok číslo jedna.
Zavádí se povinnost zpracování plánu pro zvládání sucha, stanoví se priority užití vody pro účely sestavení plánu pro sucho a stanoví se orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody, jejich složení a kompetence. Návrh obsahuje také novelu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky poskytnutí a použití státních hmotných rezerv pro řešení mimořádných událostí. Je tam také obsažena novela zákona o vodách a kanalizacích.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Budu velmi stručný, protože pan ministr Toman řekl, tak jako v prvním čtení, klíčový popis toho, v čem je ten nový vodní zákon revoluční, kdy právě ta tzv. suchá hlava konečně řeší to, co zatím legislativa řešila jenom v případě povodní, a nastavuje tedy jasné kompetence státní správy, samosprávy a také odpovědnosti jednotlivých stran v případě hrozícího sucha jako preventivní opatření a konkrétní krizová opatření v případě nedostatku vody. chystáme pro ně a připravujeme metodiku a velmi brzy představíme revoluční systém, kterému říkáme HAMR.
A konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí a hospodářskému výboru. Požádám také o to, aby byl připraven kolega Vojtěch Munzar. Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl ve stručnosti informovat jednak o projednání tohoto sněmovního tisku v zemědělském výboru. Zemědělský výbor 5. února přerušil projednávání a stanovil lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů, které pak projednal 15. dubna a přijal komplexní usnesení, v kterém jsou obsaženy tyto pozměňovací návrhy. Ve stručnosti, jedná se zejména o soubor pozměňovacích návrhů, kteří řeší problematiku technickobezpečnostního dohledu a jejich zapracování přímo do ustanovení vodního zákona. Zatím to bylo ošetřeno pouze v metodickém pokynu. Nikoliv, nejde o oslabení kompetence vodoprávních úřadů. V tomto směru se nám to zdá nadbytečné a duplicitní. To je asi k tomu zákonu o vodách, jeho projednávání v zemědělském výboru. Výbor pro životní prostředí tento sněmovní tisk projednával také dvakrát. To je z mé strany na úvod všechno. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor začal projednávat tento tisk 20. února a na své schůzi 29. dubna 2020 projednal a přijal jeden pozměňovací návrh, který zní takto - že v části první článek 1 se bod 9 zrušuje.
Děkuji panu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi.
Vážené dámy a pánové, máme před sebou sled zákonů, které se věnují vodě. Je to pochopitelné. Nedostatek vody je a bude v budoucnu asi nejpalčivějším tématem. Ostatně například kůrovcová kalamita je toho přímým důsledkem. Jakkoliv s principy mnoha návrhů lze souhlasit, s některými naopak souhlasit nelze. Novela především zavádí povinnost vytvořit plány pro zvládání sucha a nedostatku vody, které budou platné pro jednotlivé kraje i pro území celé České republiky. Padl tu problém kůrovce a už tady vidíme, že sucho nelze řešit zákony o vodě, a určitě ne jen zákony. Tady skutečně je prvotní úloha vlády, aby slyšela odborníky, připravila analýzu stavu, návrhy řešení a ty pak realizovala. Problém je poměrně jednoduchý, jakkoliv se to nezdá. V dlouhodobém poměru na území České republiky dopadá 200 let stejné průměrné množství vody. Takže voda je. Jednak samozřejmě odtéká řekami, ale problémem je, že máme vyšší výpar vody, a to proto, že tu máme tepleji, máme stále více betonu a asfaltu a pochopitelně máme nízkou výšku ornice. A začalo nám teď i ubývat lesů. Je třeba na maximum zalesňovat, a tím stabilizovat klima a zvýšit zádržnost vody. Musíme podpořit projekty na zvýšení výšky ornice. Je třeba zvážit nejrůznější přehrady, protože tady sice vodu zadržíme, ale vypařování vody je tu obrovské a marnotratné. Jiná věc je vybudování spojení alespoň s Dunajem. To je obrovská zásobárna vody pro část střední Evropy. Součástí tohoto projektu jsou pobřežní mokřady, poldry na zadržování vody i systémy zavlažování okolních polí. Plus to je v západní Evropě desetiletí osvědčená a ekologická nákladní a hlavně turistická komunikace. Zdůraznil bych také budování decentralizace vodní soběstačnosti, to znamená, že minimálně na úrovni obcí by se voda měla vracet do půdy nebo recyklovat zpět do vodovodního systému a nevypouštět do řek. A popravdě řešení jsou odborníky z prestižních univerzit stokrát popsaná a stále nikým systémově nerealizovaná. Dotýkají se lesníků, zemědělců, s něčím nesouhlasí ekologové, s něčím zase antiekologové. Bohužel každý si hraje na svém písečku a blokuje systémová řešení. Vládní zákony navrhuje mimo jiné nějaká komise pro sucho. No, nemám nic proti tomu, aby vláda vytvořila analytický poradní orgán typu Národní rada vlády pro boj se suchem. V další rovině tu máme návrh změny Ústavy. Návrh neříká nic, co by obsahově už v Ústavě nebylo, a jde jen o deklaraci, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy a ochranu přírodního bohatství. Ve všeobecné rovině samozřejmě za hnutí SPD říkám, že souhlasíme, ale ve stejné logice vás, drahé kolegyně a kolegové, prosím o podporu našeho návrhu ústavního práva na nepromlčitelnou spravedlnost. Voda je skutečně strategická surovina a její význam jen poroste. Prahou počínaje, Zlínem konče.
Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze, tak jak je Sněmovně písemně předložen. Vzhledem k tomu, že není jasné, jaká je v současné době přítomnost, odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti. Děkuji vám. Návrh byl přijat, pořad schůze byl schválen. Budeme tedy postupovat podle pořadu schůze, tak jak byl schválen. Požádám nejdříve pana ministra zemědělství Miroslava Tomana a poté pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby vystoupili s úvodním slovem.
Přeji pěkné poledne.
Dobré poledne, přesně poledne. Jsem velmi ráda, že většina společnosti už pochopila cenu vody, která je cenou života, tak jak o tom mluvili již mnozí přede mnou. Ale přátelé, když jsem na problémy ohrožení nedostatku vody upozorňovala po roce 2002 v Senátu, protože vědci nám už v té době říkali, že to může být problém, byť jsme v té době řešili povodně, tak se mi kolegové pana Bendla smáli. Klíčový ale potom k řešení této problematiky byl rok 2003 a následně 2015, které ukázaly problémy sucha in natura, tedy v reálu. V těch letech sociálně demokratické vlády iniciovaly činnosti zaměřené na přípravu uceleného souboru opatření pro zvýšení připravenosti a prevence následků sucha na společnost a životní prostředí. Koncepce ochrany před následky sucha - to je název tohoto materiálu - je dosavadním vyústěním těchto aktivit. Vypracování